Ještě jednou vás chci požádat o ztišení, nyní se totiž dostáváme k pořadu naší schůze a myslím si, že se teď máte dozvědět celou řadu důležitých informací o průběhu schůze, takže prosím o pozornost. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu. Poté případně pokračovat body z bloku Zákony, prvé čtení, tam, kde skončí v úterý. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace není k dnešnímu dni ke 14. hodině naplněn, nebudeme se jím zabývat. To je z mé strany vše. Nyní prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili vy, a ještě jednou žádám o ztišení, abychom slyšeli předkladatele přihlášené k bodům. Prosím, máte slovo. A ještě jednou prosím o zklidnění, ať slyšíme mluvčího.
Ať jsem objektivní, za soláry to činí 29 miliard korun.
A v této době před covidem nás přesto v době ekonomického růstu tato vláda zadlužila v řádu stovek miliard korun. A poslední věc.
Paní předsedkyně Schillerová, prosím.
To nevadí, já jsem ráda. Takže si to zase ještě musím zopakovat znova. A vaše černá labuť zase, jak vy říkáte, je válka na Ukrajině. A to jsme se potýkali s obrovskou krizí. Připouštíme, že tato nebude o moc menší. Tak jenom abychom si to vyjasnili a nevyšli ze cviku, protože nás určitě čeká zase brzo nějaká debata.
Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Musím říct, že některé kapitoly jsou dobře zpracovány. Určitě bych uvedla právě Ministerstvo práce a sociálních věcí. A jsem i přesvědčena o tom, že toto je to plénum, které by mělo o tomto dokumentu hovořit.
Současná vláda Petra Fialy z ODS stále zásadně neřeší drakonicky vysoké ceny potravin, plynu a elektřiny a dalšího životně důležitého zboží a služeb. Jedná se o demagogii a nepravdu, protože šlo především o mandatorní, tedy ze zákona povinné výdaje, které neřeší tíživou situaci našich občanů. Takže co se týče zvýšení výdajů všech obyvatel České republiky za dobu vládnutí vlády Petra Fialy, tak jsou to zejména předražené energie, pohonné hmoty, potraviny a hypotéky. Můžu vás, paní předsedkyně, poprosit, abyste...
Ano, já požádám kolegyně a kolegy, kteří mají něco na srdci a potřebují si to tady říci po té dlouhé době, co jsme se neviděli, aby přesunuli své rozhovory do předsálí. Platí to napříč celou Sněmovnou.
Já bych to jinak zvládl, ale nechci zvyšovat hlas. Předražené energie, jež roztáčejí spirálu inflace, řeší ve většině států Evropy snížením daní či zastropováním cen, což ale vláda Petra Fialy odmítá, aniž nabízí jiné zásadní řešení. Premiér Fiala se zřejmě naivně domnívá, že se problém zdražování vyřeší sám - a všechno nakonec zaplatí naši slušní a pracující občané. Říkáme přesně konkrétní návrhy, které dělají v okolních zemích, to znamená jasné snížení daní, třeba DPH nebo spotřební daně, či zastropování cen, aby to občané opravdu poznali, že k tomu zlevnění dochází.
Já bych také chtěla požádat kolegy a kolegyně, protože opravdu pan předseda nemá dostatečně zajištěný klid na to, aby mohl přednést svůj návrh.
Rovněž se rapidně zvyšují nájmy pro české občany. Podle všeho je důvodem příliv ukrajinských uprchlíků. Nejhorší situace s dostupností nájemních bytů je tradičně v Praze, ale problémy už se projevují i v menších městech. V jednom ze zdokumentovaných případů bylo dokonce 830 zájemců! Téměř trojnásobnou poptávku proti loňsku nyní zaznamenal i portál Bezrealitky.cz. My samozřejmě od začátku říkáme, že by se válečným uprchlíkům mělo pomáhat přiměřeně, pouze na nezbytnou dobu, a po ukončení konfliktu by se měli vrátit zpět budovat svoji zemi. A v tom jim můžeme pomoci. Oni jsou úplně zoufalí. Zákon tady žádný není na zrychlení bydlení, na zrychlení staveb nebo zvýšení dostupnosti bydlení. Tak a krize opravdu přichází. Vysíláte nějaké signály, ale řešení pořád chybí, a lidé jsou opravdu zoufalí. To jsem tady právě četl.
Problémem jsou vysoké ceny, ale respondenti hodnotí negativně téměř všechny sledované aspekty. Podle údajů Českého statistického úřadu se významná část dotazovaných domácností domnívá, že jejich současná finanční situace je horší než v předchozím roce. V tomto ohledu musím bohužel konstatovat, že vláda Petra Fialy dělá strašně málo. Pomoc, kterou představila, očividně nefunguje. Nakonec jste museli přistoupit k plošné pomoci v podobě snížení spotřebních daní, ale tato pomoc je nedostatečná a přichází příliš pozdě. To, co jsme doporučovali celou dobu, a nesmyslně dlouho byli tímto pádem podnikatelé a firmy v nejistotě. Dnešní rekordní růst cen ohrožuje už celou českou populaci. Fenomén růstu cenové hladiny je možné sledovat nejen v České republice, ale i v okolních zemích. Jde v podstatě o globální fenomén. Při rozkladu inflace v České republice zjistíme, že inflace je primárně akcelerovaná v důsledku růstu cen bydlení, kam Český statistický ústav řadí také růst cen energií a růst cen pohonných hmot. A ceny pohonných hmot? Skokový nárůst cen energií řešila již naše vláda. Tímto krokem by došlo ke snížení dopadu nárůstu cen energií pro všechny odběratele, a tedy všechny české domácnosti a podniky bez výjimky. Bohužel, náš návrh byl novou vládou bez diskuse smeten ze stolu a od té doby nebyla vláda schopna a ani ochotna reagovat na tuto inflační situaci. Naše hnutí poskytlo jasný recept, jak pomoci občanům, a to dočasným snížením DPH u pohonných hmot a dočasným snížením DPH u energií. Dočasným. Zvyšování prodejních cen pohonných hmot zároveň může vést k nárůstu inflace v důsledku dynamického růstu cen logistických služeb, protože samozřejmě energie a pohonné hmoty vstupují do cen veškerého zboží a služeb. Současně vysokoinflační prostředí v České republice ohrožuje sociální smír. Zdražuje elektrická energie, teplo, pohonné hmoty, potraviny, oděvy, obuv. Českou cestou, kterou zvolila tato vláda, je nechat dopadnout následky celkového zvyšování cen na české občany. A přitom je to právě stát, který profituje na zvyšování cen.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu na program? Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Dále je zde návrh pana poslance Martina Kolovratníka, akorát si potřebuji upřesnit, je to k bodu 79, volební bod Změny v orgánech, s tím, že bod byl zařazen, ale nebyl zařazen napevno, zda skutečně se jedná o modifikovaný návrh z grémia? Takže jsme si potvrdili správnost postupu, že už jsme hlasovali v rámci gremiálního návrhu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. S návrhem nebyl vysloven souhlas. A dále zde máme poslední bod, je to bod od předkladatele Patrika Nachera. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Ani s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Žádnou připomínku nevidím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pořadu schůze? Kdo je proti? Nyní přistoupím k pořadu schůze. Nejprve přečtu omluvu. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura. Prosím, pane ministře, pojďte se ujmout slova.
Návrh je vlastně jednoduchý. Neplašme se, souhlasím, neplašme se. Připomenu jedno, které není předmětem legislativy, ale je rozhodnutím ministra financí. Bude to na konkrétním uvážení každé firmy, která provozuje dopravu. Ta firma je identifikovaná tím, že tržby z dopravy představují více než 50 % tržeb této společnosti.
Nebyla bych to ani já, kdybych nevystoupila k biopalivům, protože biopaliva mě samozřejmě ve své profesní praxi na ministerstvu...
Děkujeme. Pak tedy můžeme zahájit podrobnou rozpravu. Ptám se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Ano, rozumím tomu.
To většina spotřebitelů při dynamickém vývoji cen pohonných hmot reálně nepocítí. Při takto nízkém snížení spotřební daně u pohonných hmot vzniká navíc relevantní otázka nad ekonomickou efektivitou nezbytných kontrol, které toto snížení bude vyžadovat. Máte pravdu, ze silničních daní, by to byla tato částka. To si řekneme u následujícího bodu.
Já vám děkuji.
Já už jsem dneska jednou slyšel ty ekonomické pohádky. Ano, máme třetí nejvyšší inflaci v rámci Evropské unie. Jinými slovy - hospodařili jsme nejhůř ze všech zemí Evropské unie. Kdo tuto souvislost nevidí, tomu buď nerozumí, nebo neříká pravdu. Takže stěžovat si na vysokou inflaci těmi, kteří ji zapříčinili, je minimálně pokrytecké, když budu volit mírná slova. Ale to je dopravcům nic, dopravci jsou plátci DPH v naprosté většině, takže pro ně nějaká úprava DPH neznamená vůbec nic a v jejich podnikání jim vůbec nepomáhá. Připomínám 820 miliard za poslední dva roky. Kdo nechce věřit vládním politikům, ať si přečte zprávu NKÚ nebo statistiky Eurostatu. A teď si řekněme, co udělá s inflací a s cenami dočasné vynulování DPH? Tak jaký to má efekt? Nebo někdo z vás předpokládá, že ta cena se vrátí do předválečné úrovně? Tak to jste asi jediní v Evropě. Já to nevylučuji, já nevím, ale nemám žádné informace, abych mohl spoléhat na to, že za pár měsíců bude cena ropy a ropných produktů na evropských trzích stejná jako před 24. únorem, kdy Putin vtrhl na Ukrajinu. Ano, je legitimní návrh, budeme o něm hlasovat, aby to nebyly čtyři měsíce, ale aby to bylo osm měsíců nebo sedm, to prodlužujete o tři měsíce, takže sedm. Jenom chci říct, že jeden měsíc je zhruba miliarda. Říkám, je to legitimní, budeme o tom hlasovat, zhruba je to miliarda měsíčně. Jsme na samém limitu evropské hranice, co se týče spotřební daně u nafty, která také ale představuje zhruba dvě třetiny spotřeby pohonných hmot podle statistik z minulých let, takže to nejsou řešení. Co by to udělalo s obsluhou státního dluhu? Zase ti samí daňoví poplatníci, nikdo jiný. Vláda žádné peníze nemá.
Chci se zeptat, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy? Zeptám se na závěrečné slovo navrhovatele? Zpravodaj stanovisko nemá, protože o tom nejednal rozpočtový výbor. Čili zahájíme hlasování a budeme hlasovat o návrhu. Počet poslanců se ustálil. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Kdo je proti? A končím tím i dnešní jednací den. Zítra se sejdeme v 9 hodin.
Ale z vaší strany není žádné řešení. Podle vlády mají lidé prý pracovat i v důchodovém věku. Stát prý díky tomu vybere více peněz na daních. Jurečka proto plánuje přimět lidi v důchodovém věku, aby pracovali déle. Sám ministr přitom ve svém vyjádření přiznává, že to, že lidé v důchodovém věku nepracují, je dáno i tím, že mají zdravotní problémy. Hnutí SPD na rozdíl od vlády Petra Fialy prosazuje důstojné důchody a odmítáme nucení lidí do práce v důchodovém věku. Musíme si tady říci jasně - a vy se to, pane premiére, snažíte neustále svalovat buď na předešlou vládu Andreje Babiše, s kterou ale SPD nemá nic společného, my jsme nikdy nehlasovali ani pro rozpočet Babišovy vlády, ani pro důvěru Babišově vládě, nikdy - nebo to svalujete na konflikt na Ukrajině. Zároveň platí, že za to máte vy plnou odpovědnost. Tak už se, pane premiére, prosím přestaňte vymlouvat pořád na Babiše nebo na Ukrajinu. Tak to přiznejte: Nemám řešení, a pojďme si to tady říct úplně na rovinu. Mimochodem, to je jeden z důvodů, proč jsou tak drahé. Vy jste to brali na lehkou váhu. Já nevím, vy to, pane premiére, nevidíte, jak stoupá pnutí v naší společnosti? Jak vaše vláda svojí nečinnosti rozděluje společnost?
Současně říkám, že vláda dorovná peníze Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Takže ano, podle zákona to bude mít dopad i na státní rozpočet i na Státní fond dopravní infrastruktury. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. To znamená, že i tímto rozhodnutím jsme se kdysi přiblížili té minimální sazbě, kterou stanovuje obecná směrnice rady o stanovení výše spotřebních daní. Děkuji za pozornost.
Nyní otevírám obecnou rozpravu.
Zdůrazňovala jsem, že se česká vláda mohla inspirovat těmito zahraničními zkušenostmi. Naše návrhy vycházely z předpokladu, že veřejné rozpočty vyberou v důsledku zvýšené inflace na inkasu daní výrazně více. Naším cílem tedy nebylo snižovat celkové příjmy veřejných rozpočtů, ale nezvyšovat je nominálně. Pohonné hmoty jsou v České republice zatížené dvěma daněmi - ostatně to tady říkal i pan zpravodaj - a to spotřební daní a daní z přidané hodnoty. Dopravci totiž musí jezdit za již dříve nasmlouvané ceny a nemohou zdražení pohonných hmot promítnout do cen a přenést tak zátěž na své zákazníky. Toto snížení by se projevilo v cenách nafty a benzinu zásadně.
A to je nějaký vzkaz voličům s občanům České republiky.
Děkuji. To byly omluvy.
Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, než začnu, před závorku bych chtěl říct: když se moje kolegyně tady vyznaly, že mají rády pana ministra Kupku, tak já jsem chtěl říct, protože to panu ministrovi financí bylo líto, že mám rád pana ministra financí. Musím odmítnout slova, která řekl Marek Výborný - a mrzí mě, že to sdělil zrovna on - že tady někdo něco obstruuje. To už je skutečně obsese, kterou vy tady z toho máte. Když my reagujeme v nějakém bodě, je to obstrukce. Když se přihlásíme k faktickým poznámkám, je to obstrukce, jakkoliv tam evidentně je reakce na reakci. Když my navrhujeme body do programu, které odůvodňujeme v průměru - kolik to bylo? - tři, pět, sedm minut, já jsem mohl mluvit půl hodin, mluvil jsem asi čtyři minuty, všechny ty body souvisely s aktuální situací, které jsme dneska navrhovali, tak je to obstrukce. To přece takhle není! A to navazuje na první poznámku, kterou mám k tomuto bodu, to jest, jak vidíte, my se na rozdíl od vás obstrukčně nechováme. My tu devadesátku nevetujeme, a mohli bychom ji vetovat.
Ano, rozumím vám, pane poslanče.
To je jako poznámka číslo jedna a je dobré to tady zdůraznit, stejně tak jako u toho následujícího bodu. A teď, proč o tom mluvím. Já jsem dneska hovořil a moje nejčastější slovo bylo konzistentnost. Vypadá to, jako když se snaží, aby na podporu dosáhlo co nejméně lidí. V tuto chvíli není čas na složité řešení, je potřeba rychle pomoct." To znamená, že vy, když jste byli v jiné roli, tak jste po těch plošných opatřeních volali a ta plošná opatření jsou potřeba i v této chvíli. Takže není pravda, že se tomu vyhýbáte. Vy jste vlastně přinuceni tlakem něco tady navrhnout. My říkáme, že to je pozdě a je to nedostatečné. K tomu se váže druhá citace, a to tady řekl Zbyněk Stanjura několikrát na mikrofon u covidu: "Kdo rychle dává, dvakrát dává." A to tady také není splněno, bohužel. To znamená, aby to bylo rychlé, ne až od 1. června, a aby to bylo robustnější. Proč to není do konce roku třeba? Tak teď se nedivte! Já vám tady dávám jenom zrcadlo. My ač bychom mohli, tak vám ty návrhy, které tady máte, ty první dva, nevetujeme, ale zároveň říkáme, že jsou nedostatečné a jsou předloženy pozdě. Ani jednu z těch vlastních podmínek jste teď nesplnili.
Vláda tyto věci komunikuje. Ad solidární přístup Evropské unie vůči zemím, které jsou zasaženy větším přílivem lidí - uprchlíků před válkou na Ukrajině. Takže jenom abych to shrnul, to vyčíslení, které tady zaznělo, jsou možné náklady celkového řešení, a holt válka v Evropě není pro evropské státy bez nákladů.